Takže stručně: fakt ne, fakt nebude, protože mu to nepřísluší. Tak to taky fakt ne. To taky Nejvyšší kontrolní úřad rozhodovat nebude. Je to podobné, jako kdybychom tvrdili, že Nejvyšší kontrolní úřad bude rozhodovat spor mezi ministrem sociálně demokratickým a hnutnickým, jestli mi to kolegové odpustí, na vládě. Tak toto kontroluje Nejvyšší kontrolní úřad.
Děkuji.
Tak děkuji za slovo. A já prosím, abyste tedy zahájil hlasování veřejnou volbou o návrhu na náhradníka pana Pavla Východského.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat a pan Pavel Východský tedy byl zvolen do role náhradníka Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Děkuji za slovo, děkuji i za zařazení tohoto bodu. Proto také děkuji všem, kteří jste podpořili pevné zařazení tohoto bodu. A nyní už tedy k té faktické stránce návrhu zákona. Hlavním záměrem novely je zvýšení ochrany zvířat a úprava přísnějšího postihu nevhodného nakládání se zvířaty. Nosný princip zákona je vyjádřen přímo v jeho textu. Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. V mezidobí došlo k uznání zvířete jako smysly nadaného živého tvora i v oblasti práva soukromého. Uvedený trend je neustále prohlubován jak v České republice, tak i v zahraničí. Jako příklad lze uvést norskou právní úpravu, která zavádí princip podpory úcty ke zvířatům a princip uznání vnitřní hodnoty zvířete. Domnívám se, že na změnu vnímání společnosti ve vztahu ke zvířatům by měl reagovat i trestní zákoník tak, aby poskytoval ochranu zvířatům v hierarchii chráněných hodnot výrazněji než například u ochrany majetku. Proto v novele navrhujeme jednak dosavadní závažnější přestupková jednání kriminalizovat jako trestný čin -
Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím, abyste debaty, které se netýkají novely trestního zákoníku, opravdu měli v předsálí. Pokračujte.
Tak ještě jednou začnu tedy ten odstavec, aby to navazovalo. Navrhované trestní sazby jsou nastaveny poměrně vysoko. Česká republika zaujímá v rámci evropských zemí bohužel přední příčky, pokud jde o nelegální export štěňat do Evropy. Velice často dochází také k porušování norem, které stanoví, jak staré mládě může být odebráno matce, či norem týkajících se očkování nebo povinných dokladů. Vzniká tedy nová skutková podstata trestného činu chování zvířat v nevhodných podmínkách.
Jenom zopakuji, o čem budeme hlasovat. Máme tady - pan poslanec Kupka sdělil návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nevidím žádný návrh. Výsledek byl přijat. A teď se tedy ptám, jestli má někdo další návrh na přikázání dalšímu výboru? Má někdo ještě nějaký další návrh? Pan poslanec Bartošek, předseda klubu KDU-ČSL navrhuje ještě přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Takže nebudeme otálet. Takže konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Prosím. Budeme tedy hlasovat ještě o dalším návrhu. Zahajuji hlasování. Žádný další návrh nevidím, takže končím projednávání tohoto tisku. Opět tady mám návrh na zamítnutí předloženého návrhu od pana poslance Kupky. Takže víme, o čem budeme hlasovat. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.
Při všem respektu ke kontrolnímu výboru, je to změna Ústavy. Opravdu, nedělejme si z toho trhací kalendář.
Výsledek je přijat.
Já si ještě dovolím přikázat ho kontrolnímu výboru.
Ano. Očekával jsem to.
Jistě víte, tak některé kapitoly státního rozpočtu nenavrhuje vláda, ale procházejí rozpočtovým výborem, mimo jiné kapitola, která se týká NKÚ.
S tím vším já prosím souhlasím. Myslím si, že týrat zvířata je opravdu něco hnusného, co ukazuje na jistou zvrácenost člověka, a má být potrestán. Je to celková změna trestního kodexu, která směřuje k výrazně zvýšené takzvaně ochraně zvířat, k výraznému zvýšení trestů ve všech oblastech, které se nějakým způsobem dotýkají zvířete. Já bych normálně snad ani nevyběhl, znáte mě, že jako takovéhle věci celkem mě nechávají klidným, kdybyste tam zase nedali ty rybáře. Já jsem pečlivý rybář. Jsem na to opatrný. A jakmile mi začnete zvedat tresty u rybářství, tak okamžitě zvyšuji pozornost a říkám: A proč to tam dáváte? To jsou nejzávažnější trestné činy. Osm let je prosím... Jako za pohlavní zneužití není osm let. Za znásilnění v prvním odstavci není osm let. Samozřejmě u těch ryb, kde už jsem vždycky protestoval proti tomu, že neoprávněně uloví rybu, nebo ji ukryje, bude potrestán dnes na dva roky. Nově se říká šest měsíců až tři léta. To samé se ale obávám, a dokonce si vůbec nejsem jistý, jestli je to domýšleno, jestli to prostě píšou lidé, a proto mi na tom vadí, že to není vládní novela a že vládní legislativa to evidentně tak jako pustila, nechceme 86 poslanců urazit, tak napíšeme několik velmi nekonkrétních poznámeček. Ale jsou tam i ty další věci. Šíření nakažlivé nemoci zvířat. Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin. A zase jenom zvyšujeme bez jakékoli veřejné diskuse, jestli je to tak správně, nebo to tak správně není. Mnohdy je to součástí nějakých konkurenčních bojů. Já předpokládám, že to je jenom překlep, že se chtělo zvířat, nebo jestli může uložit zákaz chovu konkrétního zvířete, konkrétního psa, pak samozřejmě bude záviset na tom, jestli je takové porušení zákazu... Jedna je - týrání zvířat. "Kdo chová větší množství zvířat v nevhodných podmínkách, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo zákazem držení a chovu zvířat." Co se tím přesně myslí? Ale to se týká všech možných dalších druhů zvířat. Byl bych velmi opatrný. Nenamítám nic proti tomu, abychom se zabývali týráním zvířat. Ale mám pocit, že všechny ty pokusy se rozmáchnout nad týrání zvířat ještě k úpravě dalších paragrafů mi připadají nevhodné a nešťastné, včetně nepřekažení trestného činu. Takže já nenavrhuji v tuto chvíli zamítnutí, protože myslím, že by v této Sněmovně nemělo šanci projít. Takže nebudu navrhovat nic. Navrhnu prodloužení lhůty na projednání o 20 dnů, abychom na to měli dostatek času.
Děkuji.
Sazba je tedy snížena na polovinu základní sazby. V návrhu je stejně jako v řecké, britské nebo portugalské legislativě omezena výše, do které lze využít sníženou sazbu daně. Každý kupující platí daň sám ze svého podílu. Nebo budou platit daň sníženou. Tímto ustanovením podporuje dané nařízení společný a rodinný život. Takže to je ta druhá část. Kromě toho bych ještě představil druhý pozměňovací návrh, který je výrazně jednodušší. Pokud své povinnosti nesplnil, musel kupující uhradit daň státu za něj. Daň z nabytí nemovitých věcí je splatná formou zálohy hrazené nejdéle ke dni vypršení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Cena nemovitostí dlouhodobě roste, mnoho kupujících tak při koupi nemovitosti vynaloží veškeré své prostředky pro pořízení dané nemovitosti. Tito kupující poté mají problém v krátkém časovém horizontu obstarat dostatečné prostředky potřebné k platbě této daně. To může způsobovat zbytečné problémy v rámci nedoplatků a sankcí i lidem, kteří jsou jinak řádnými daňovými poplatníky. Stát o tuto část nepřijde, pouze ji obdrží až v roce následujícím, ve kterém již výběr bude na standardní výši, nebo pravděpodobně i vyšší, protože tato úleva může pomoci mnoha kupujícím, kteří tak mohou uskutečnit více transakcí, ze kterých budou odvádět daň. Zavedení této změny je proto vhodné provádět nyní, kdy má ekonomika rostoucí tendenci. Díky této úpravě by se na straně státu mělo také snížit procento nedoplatků daně, a tedy také náklady na administrativu spojenou s vymáháním daně a případnými sankcemi.
Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v otevřené rozpravě, a to faktickou poznámkou pana poslance Munzara. Připraví se kolega Martínek.
Na to bych chtěl odpovědět. A druhý příklad je, protože to vážete na trvalé bydliště, může se stát, že jeden z manželů kvůli dětem musí zachovat trvalé bydliště v původním místě kvůli spádovosti škol, tak na to by se to také podle toho vašeho návrhu nevztahovalo. Chtěl bych na to odpovědět, protože skutečně život přináší daleko složitější situace, než si můžeme tady ve Sněmovně i vymyslet pozměňovacími návrhy.
Pan poslanec Martínek se hlásí také k faktické poznámce.
Samozřejmě asi nelze pojmout zákonem úplně všechny situace, každopádně i při těchto situacích se může postupovat tak, aby dokázali manželé, když se dohodnou nějakým způsobem, tak aby k té snížené sazbě došli. Samozřejmě by bylo skvělé pojmout úplně všechny situace, které mohou nastat, ale předpokládám, že v našem případě to samozřejmě nejde, ale je tam ta možnost, ke které se mohou dostat.
Důvodů je několik. Jednak si myslím, že bychom tím přispěli ke zpřehlednění u nás velmi složitého daňového systému. Když různé mezinárodní instituce hodnotí daňový systém, tak tu jeho složitost ilustrují i tím, že máme spoustu druhů daní. Právě daň z nabytí nemovitosti nebo i silniční daň je příkladem daně, která neznamená pro státní rozpočet dominantní příjem.
Je to vlastně variantní návrh, kde varianta 1 zní, že se přímo zákonné opatření zrušuje, to znamená, že se zrušuje daň z nabytí nemovitosti.
Máte slovo, pane poslanče. Nyní pan poslanec Skopeček v podrobné rozpravě.
Děkuji za pozornost.
Děkuji a ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Jde o Ještě ne, až se sněmovna trochu uklidní... Ještě chviličku počkám... Pane poslanče, máte slovo.
Dovolte mi, abych velmi stručně popsal, co je cílem navrhované úpravy. Především je to zvýšení odolnosti krajiny vůči důsledkům sucha a zadržení vody v krajině v reakci na stále častější výskyty tzv. metrologického sucha. Terénní úpravy. Tato terénní úprava nepodléhá kolaudaci. Budování těchto terénních úprav je omezeno pouze na pozemky, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím. Dále malá vodní díla. Pro toto vodní dílo postačí ohlášení vodoprávního úřadu a nebude tak potřeba žádat o stavební povolení podle § 15 vodního zákona. Souhlasem s ohlášením se má nakládání s vodami za povolené, minimální zůstatkový průtok za stanovený. Pokud ohlašované vodní dílo podléhá technickobezpečnostnímu dohledu, tak souhlasem s ohlášením se má za zařazené do jeho čtvrté kategorie. Pro výše uvedené terénní úpravy a malá vodní díla souhrnem se v rámci zjednodušení navrhují další úpravy, které jsou součástí této novely. Dámy a pánové, ještě malou poznámku.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, skupina poslanců Jan Birke, Pavel Kováčik, Karel Tureček a Zdeněk Návrh zjevně reaguje na celou řadu vážných zjištění o tom, že půda v České republice vysychá, a Česká republika podniká nejrůznější kroky k tomu, aby se mohla bránit dalšímu vysychání. Návrh zákona nepřináší žádné nové povinnosti, které by znamenaly finanční zátěž pro státní rozpočet. Nepřináší žádnou zátěž pro samosprávné územní celky ani pro daňové poplatníky. Je možné objektivně konstatovat, že jeho schválením by došlo ke snížení administrativní zátěže těch, kteří, ať už jako soukromí investoři, nebo jako ti, kteří jako zástupci samospráv by měli v úmyslu budovat taková vodní díla či takové terénní úpravy, tak by to pro ně znamenalo samozřejmě úlevu. Zároveň ten návrh je slučitelný s ústavním pořádkem České republiky a neodporuje ani žádné evropské legislativě.
Faktická poznámka pana poslance Valenty. Po něm pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Já jsem se asi nevyjádřil dostatečně jasně. Rozhodně jsem neměl v úmyslu tady predikovat, že by NKÚ měl rozhodovat spor mezi dvěma politickými subjekty na jedné radnici. To v žádném případě. Ale NKÚ by si k tomu mohl říct své stanovisko. Ještě na pana kolegu Baxu. Já bych tady netvrdil, že NKÚ je náš společný nepřítel, jak tady někteří z nás tvrdí. Vůbec ne. NKÚ je přece nezávislý orgán, který by neměl ani z titulu svých povinností zatěžovat obce. A já si myslím, že při racionálním přístupu z jeho strany k tomu ani docházet nebude. Ještě jsem měl něco, ale to jsem teď už zapomněl.
Pan předseda Stanjura, po něm páni poslanci Benda a Kupka - faktické poznámky.
Tak se podívejme, jaký je současný stav a jak se pracuje se současnými kompetencemi. Podívejte se na materiály vlády v eKLEPu, jak se ministerstva skoro vždy brání a říkají: NKÚ nemá pravdu. Takže první, na čem bychom se mohli shodnout, pokud jsou nějaké stávající kompetence, že se s těmi výsledky kontrol bude nějak dělat. Velmi často jsou velmi formální. Pak někdo přijde po pěti letech a řekne: bylo to na špatném podúčtu. Žádná škoda nevznikla. Myslím, že za tu dobu, co NKÚ funguje, jsme schopni nějakým způsobem to vyhodnotit. A u těch obcí to není tak černobílé , tak jednoduché, jak říkala paní poslankyně Valachová.
Prosím, máte slovo.
K čemu kromě toho, že se o něm někdo bude hádat na té obci, k čemu je užitečný? Věci, které se mají ve státě dělat, se mají dělat tak, aby něco zlepšovaly, aby k něčemu byly dobré, aby nějak fungovaly. Stejně se tím neřídíme. Vláda na to úplně kašle. Nikdy. Tak ho nepouštějme do dalších funkcí.
Jsme ve faktických poznámkách dle přihlášení. Prosím, pan poslanec Kupka.
Dvě stručné poznámky. Aby kontrola byla efektivní, tak její závěry mají být také jasné v co nejkratším čase, aby bylo možné třeba na základě těch zjištění ještě opravit procesy nebo dosáhnout nějaké změny postupů. I v případě stávající praxe závěry Nejvyššího kontrolního úřadu jsou v kontrolním výboru Poslanecké sněmovny projednávány často po několika letech, kdy ten reálný dopad má samozřejmě svoje významné limity. Volám tedy jednoznačně - pokud kontrola, tak taková, aby mohla být efektivní a mohla opravdu těm samosprávám sloužit. Druhá velmi věcná poznámka k příspěvku paní kolegyně Valachové. Ale v případě rozhodování samospráv to opravdu v mnoha případech nejde, protože ten účel definují ti zastupitelé, jestli v tomhle směru na základě své volby a na základě uspořádání zastupitelstva pro ně to rozhodnutí má smysl.
Vaším prostřednictvím Markovi Bendovi. Ale jenom si vzpomeňte. Každý voláte mobilním telefonem a díky kontrolnímu výboru voláte za polovinu od minulého volebního období. Já si myslím, že kontrolní výbor dělá dobrou práci. Je to apolitický orgán. Máte tam své kolegy, tak se jich zeptejte, jak pracuje.
Děkuji. Pan poslanec Válek s faktickou poznámkou.
Nyní také pořád v rozpravě pan kolega Jan Birke.
Chci říct, že tady není ambice zasahovat do kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj a paní ministryně v novele stavebního zákona. Tady je ambice přesně to, co říká pan zpravodaj: zjednodušit administrativu z hlediska kompetentnosti udržitelnosti vody v přírodě, což je jednoznačně záležitost Ministerstva zemědělství.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, poměrně dlouhou dobu se tady všichni přesvědčujeme, a čím dál tím silněji, o tom, že je třeba udělat významné kroky pro udržení vody v krajině. Ale od úmyslu k realizaci jsou to desítky let.
Zatím nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Tedy už se budeme zabývat návrhy na přikázání k projednání. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako výboru garančnímu?